Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru nedoporučující. Jde o doprovodnou novelizaci. Stanovisko výboru nedoporučující.
Prosím.
Jedná se o zakotvení věkové hranice tří let, tentokrát směřující k úpravě předběžných opatření soudu. Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko výboru nedoporučující.
Kdo je proti? Hlasování číslo 28, hlasovalo 114 poslanců, pro 107, proti žádný.
Takže pokud tak mohou činit pěstouni, a děje se tak také, tak ať i o tyto děti je takhle postaráno. Já vás tímto chci poprosit o podporu, o zvážení podpory těch pozměňovacích návrhů, které tento problém řeší, o podporu zvýšení odměn pěstounům, protože dělají nesmírně důležitou a záslužnou práci. A já si jejich práce vážím a věřím tomu, že si tu podporu zaslouží od nás všech. To jde stejně jako naše životy dnem za dnem dál. I jich si velmi vážím a i jejich práci oceňuji a velmi dobře znám. Protože nejenom náš výbor, ale i osobně, soukromě, respektive z pozice své se jezdím podívat do všech možných koutů země do zařízení, o kterých se tady bavíme, abych to neřešila jenom od stolu. To je nejlepší možný postup a v tomto případě si myslím, že bychom měli opravdu, ti, kteří se tomu takhle dlouho věnujeme, být i vámi ostatními, ve vší úctě k tomu, kterým vy se věnujete tématům a oborům, být maximálně vyslyšeni.
Kolegu Rakušana požádám o posečkání, ač má přednostní právo, mám tady dvě faktické poznámky.
Já myslím, že sami sebekriticky musíte říct, že tak to není. On to řekl i jeden z předřečníků. Ta norma jasně řekla, co si vytkla za cíl. Byly to věci v oblasti odměn a věci v nějakých oblastech. Nevytkla si za cíl na začátku, a nikdo netvrdil, že to je kompletní řešení dané oblasti. A my dneska se snažíme do této normy naroubovat vše. Samozřejmě poslanci ho velmi silně uchopili, proto se také vrátil do druhého čtení. Ale opakuji, sociální demokracie má děti na prvním místě a bude hlasovat tak, aby jejich práva určitě byla zlepšena, jejich postavení, a ne zhoršena.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nicméně u kolegyně Markéty Pekarové jsem už to nevydržel. No, musím, kolegyně, říct, že já jsem v té době byl starostou, a reforma, která se v té době přijala, takzvaná Drábkova reforma, tedy reforma ministra za TOP 09, bylo to nejhorší, to nejhorší, co se institucionálně v této oblasti stalo. Od té doby řešíme, jak řešit hmotnou nouzi, jak najít větší bič na ty, kteří pobírají hmotnou nouzi.
Mám tady faktickou poznámku Markéty Pekarové Adamové a Leo Luzara.
Kdyby to byla tak velká priorita, jak tady říkáte, tak těch osm let je snad dostatečně dlouhá doba, to se na tom doufám shodneme. Protože pokud ne, tak si neumím představit, jak dlouho byste potřebovali ve vládách být, abyste věci, jako je důchodová reforma, reforma právě této péče a podobné věci, stihli udělat. Ale zameťte si před vlastním prahem, co jste všechno v téhle oblasti stihli, a buďte k sobě prosím upřímní.
Faktická poznámka kolegy Leo Luzara. Vidím faktickou poznámku Petra Dolínka, ještě jednu.
Já budu zklidňujícím faktorem v přestřelce faktických poznámek. Já chci pouze vyjádřit stanovisko klubu Starostů a nezávislých k dané tematice. Zcela jasně podporujeme návrh, aby se děti dostaly do péče pěstounů, aby se dostaly do rodin z kojeneckých ústavů. Víte, já jsem jako starosta Kolína dlouhodobě navštěvoval ten Krajský kojenecký ústav, který v našem městě máme. Mám úctu k paní ředitelce, která toto pracoviště vede. Ty děti třeba často v noci ani nepláčou, protože ten pláč, což je běžná reakce malého dítěte, aby přivolalo nějakou pomoc, aby upoutalo pozornost, prostě v té ústavní péči jako takové nefunguje. Znovu říkám, to není kritika personálu těchto zařízení. Je to kritika systému jako takového.
Vždyť se tady ukáže ta pravda tím hlasováním. Ale vy jenom lžete, protože vám jsou tito občané ukradení. Kdybyste věděli, jaká je situace, tak byste tady takhle nemohli hovořit. Dojeďte k nám do Ústeckého kraje, i do jiných krajů. Je to po celé České republice. Jeďte do těch lokalit! Přespěte tam na týden. Ještě ve stáří na to budete vzpomínat. Takže já vás tady prosím, přestaňte konečně už lhát.
Všechno faktické poznámky.
Piráti už to tady blokují několik měsíců. Blokují návrh SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. To je vaším cílem. Já vám řeknu, jak vy zacházíte s penězi. Jsou úplně v dezolátním stavu vedlejší silnice v Praze. A vy tam blokujete peníze. Na Prague Pride peníze dáte. Ale na to, aby se zlepšil život v Praze, ne.
Děkuji. Ne, není to tak. A stanoví se lhůta na odstranění. Takže tam bude dostatečně dlouhá lhůta na to, aby se to odstranilo. Já jsem okamžitě volala na tři různá místa úřadů práce a ptala jsem se, jak to je, jestli by náhodou tedy ohroženi nebyli. V případě, že se jedná o duševně nemocného člověka, tak je jednoznačné, že by měl nějaké potvrzení od lékaře, že je skutečně duševně nemocný, nebo by měl opatrovníka, příspěvek na péči. A pak by se následně šetření dělalo například u sousedů.
Připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.
A hned první reakce, kterou jsem přečetl, mně utkvěla v paměti. Proč by usilovaly o snížení svých nákladů? A na můj postesk, že my, co pracujeme, se jim na to skládáme, se jen smějí: když jste blbí, tak jste blbí. Tak je to, milé děti.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se na její výzvu vypravil do největšího ghetta v Pardubickém kraji v České Třebové. Taková je situace. A zhruba takováhle je situace v tom ghettu v Pardubicích. Myslím si, že to je dost podobné jako v ghettech jinde. A my pojďme řešit, jak se s tou situací dá něco udělat. Představa, že to vyřešíme tím, že zpřísníme zákony, když už ani dneska nedokážeme ty stávající vymáhat, je podle mého lichá. My víme o tom, že ta situace je naprosto katastrofální. Víme o tom, že je to potřeba řešit.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tady zazněl výraz politické neziskovky. Dokonce svého času jsem tady zaslechl politické neziskovky s politickým programem. Tak snad politická strana nebo politické hnutí. Tak nevím, co je to spousta, protože svého času tady zase bylo třeba 20 přihlášených a ještě 20 přednostních práv.
To není možné. Tak já bych jenom poprosil, abychom tu debatu tady nevedli v tom slova smyslu, že kdo je pro ten pozměňovací návrh, tak si vlastně neváží práce těch lidí, kteří tam dělají.
Každopádně bych jenom chtěla říci, že ta fakta, která jsou tady uváděna od některých kolegů a kolegyň, se prostě uvádí buď účelově, anebo nepravdivě.
Nyní Jiří Běhounek s faktickou poznámkou, kolegyně Puntová je plná pochopení pro faktické poznámky.
Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji mnohokrát. Já samozřejmě chápu, že všichni jste vedeni nějakými cíli, myšlenkami, ale prosím pěkně, realita je úplně jiná. Tak se s těmi lidmi skutečně, ale skutečně sejděte a nepřinášejte sem předaná nebo diskutovaná přání.
Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající, členové vlády. Naším cílem bylo nejen zajistit dítěti ochranu a péči, ale především najít náhradní rodinu. Někdy se to zadařilo, jindy ne. Pak se v té rodině změnila situace a dítě nám vrátili zpátky. Já sama jsem na své oddělení přijímala půlroční miminko, které jsem si samozřejmě brala domů, a celá rodina byla natěšená a chtěli jsme si dítě vzít do rodiny. Ale jak jsem říkala, všechny ty procedury byly velmi zdlouhavé, takže ve finále se objevila biologická matka i s právníkem a požádala o vrácení dítěte zpátky k sobě a my jsme jí dítě museli vydat. Velice dobře u nás fungovala mezinárodní adopce, takže většina dětí, které byly řekněme jiného etnika, odcházela do zahraničí a my jsme se potom zpětně dozvídali, jak se jim daří, většinou se jim dařilo velmi dobře. Samozřejmě tam byly i děti s postižením a záleželo na rozsahu péče, kterou potřebovaly s ohledem na svůj hendikep.

Takže ty děti u nás stejně zůstávaly většinou do konce svých dnů. A tady vidím právě to riziko, co bude s těmi dětmi, jestliže tedy dlouhodobí pěstouni nebudou. Jako velký problém právě vidím nedostatek dlouhodobých pěstounů. Je nedostatek sociálních pracovníků. Třeba u nás v Mostě mají sociální pracovníci na starost tolik rodin, že v podstatě aby to stíhali, tak tomu musí věnovat i svůj volný čas. Školili jsme dlouhodobé pěstouny. Pokud se jednalo o děti s hendikepem, tak ty byly v péči zase příbuzných například a tam se stávalo, že tyto děti byly často zanedbané. Ale tito pěstouni se bránili, nechtěli chodit k lékaři, nechtěli chodit cvičit. Velkou rezervu vidím v osvětě, v prevenci. Já bych se vůbec nedívala do zahraničí, i když ano, zkušenosti tam mají.
Zkusím takhle ten respirátor trošku uvolnit, aby mě bylo dobře slyšet. Pane předsedající, děkuji za udělení slova. Současně jako poslankyně jsem vždycky sledovala zájem těch, kteří se starají o ohrožené děti. Začínám takto obecně, jenom abyste věděli, že to není zájem ad hoc, ale že tato vláda sleduje tuto problematiku dlouhodobě. Nehovořím vůbec o těch, které jsou na západ od naší hranice. Čili ten návrh, který máte ve sněmovním tisku 911, se netýká jenom zvýšení a zkvalitnění péče pěstounů, ale je tam i pozměňovací návrh, na kterém jsme společně pracovali napříč politickým spektrem, čili nejsou to jenom Piráti, není to jenom hnutí ANO, není to jenom - další politické strany, aby teď to pořadí se někoho nedotklo. Myslím si, že tady jsme se spojili všichni, a využili jsme k tomu i různé tisky. Některé, a o tom bude zřejmě hovořit můj kolega Aleš Juchelka, jsou komplexnější a upravují řekněme systematičtějším způsobem i související právní předpisy. Některé nejsou tak komplexní, zaměřují se v té oblasti neumisťování dětí do ústavních zařízení pouze na tu užší problematiku a samozřejmě tím, že to není třeba komplexní novela, tak bude třeba ještě v tom dalším volebním období učinit další legislativní kroky. Já jsem se chtěla zastavit ještě u jedné věci, kterou jsem tady dostatečně minule nezdůraznila. Takže to je jedna věc, že tady čelíme velké kritice Evropského výboru pro sociální práva. A druhá věc, a ta se mě tedy dotýká a tady se vám k tomu přiznám. Jak bych si přála, abych mohla říci: na schůzi 6. srpna 2021 jsme ten krok udělali. Proto bych vás chtěla požádat, poprosit, opravdu spíš poprosit, abyste to ještě před hlasováním zvážili. Protože to, že každý z nás rád zvedne ruku pro zvýšení odměn pěstounům, o tom tady diskutovat nemusíme.
Já vám také děkuji. Další v rozpravě vystoupí paní poslankyně Olga Richterová. Já poprosím, abyste mi odmazali z faktických poznámek paní poslankyni Válkovou.
Děkuji moc za slovo. Sousední Slovensko malé děti umisťuje do rodinné péče až do šesti let věku. Na tomto srovnání, vážené kolegyně a kolegové, chci ukázat, že to zvládly všechny tyto země. A zabrousím ještě mimo Evropskou unii. Zvládlo to i Srbsko, které přijímá do domovů jenom děti tříleté a starší. Většina krajů naší země ji zvládla, ale ještě několik krajů zbývá, kde k tomu zatím ta motivace tak intenzivní bohužel nebyla. Zdůraznila bych, že jde o iniciativu zejména odbornou. Druhá věc, kterou bych ráda k tomuto návrhu, k této důležité možnosti uvedla, je ten časový přechod. Jsou tam nahrané dva pozměňovací návrhy. Takže ta druhá věc, kterou chci zdůraznit: Když namísto těch 70 tisíc korun měsíčně na lůžko, 70 tisíc korun měsíčně na lůžko v průměru v kojeneckém ústavu, když namísto toho zlomek těchto peněz dáme do prevence, dáme do podpory rodin - protože prostě naprostá většina rodin ty děti pak dostává zpět - tak by se zvládlo, aby vůbec nemusely být odebírané. Takže tam lze předejít tomu umístnění do náhradní péče. Pak jsem chtěla říct třetí věc. Nezapomněli jsme na ty složitější skupiny, na větší sourozenecké skupiny, je tam pro ně výjimka. Nebo na děti s těžkým zdravotním postižením. Máme řadu malých transformovaných zařízení, která právě rodinám dětí s těžkým zdravotním postižením poskytují podporu a doprovázení, poskytují odlehčovací péči, a velmi bychom si přáli, aby tímto směrem vlastně šly všechny stávající kojenecké ústavy. Čtvrtá věc - ta ještě nezazněla a zkusím ji zdůraznit. Bohužel děti, které jsou u nás umístěny do ústavní péče, se velmi často stěhují. Takže na to bychom se měli zaměřit. Ne stěhovat děti z jednoho druhu ústavní péče do druhého druhu ústavní péče, ale zajistit jim co nejdříve stabilní rodinu. Maličkou odbočku si dovolím. Velmi často tam opravdu potom už zůstávají. Být pěstounem u takhle malých dětí je práce na 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Jsem ráda - a tím bych přešla k těm dalším pozměňovacím návrhům, co tam máme - že budeme tedy hlasovat o navýšení odměn pěstounům. Je tam řada návrhů. Za Piráty jsme předložili konkrétní. Přijde mi to velice důležité, protože jsou velice důležitou součástí naší sociální péče a dáme tím najevo, že si jich dostatečně vážíme a že prostě tu práci bude možné dělat. Protože práce přechodných pěstounů dnes už skoro za ty peníze nebylo možné vykonávat. Navrhli jsme oddělit odměňování pečujících příbuzných, a to takovým způsobem, aby do budoucna bylo možné zohlednit ten rozdíl potřeb. Domnívám se, že je nejvíc propracovaný, že pokrývá celou tu škálu. V návrhu 8468 pak navrhujeme upravit výši příspěvku a hlavně právě to pravidelné zvyšování v závislosti na minimální mzdě.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 116. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Prosím, nezapomeňte se podepsat na prezenční listiny v předsálí a poté se přihlásit na své jednotce konferenčního systému. Zároveň je nutné, abyste se před odchodem ze sálu vždy odhlásili. Dále připomínám, že prostřednictvím jednotek konferenčního systému se lze v rozpravě hlásit pouze k faktickým poznámkám. Chtěl bych vás požádat o písemné přihlášky s ohledem na to, že tento jednací sál je jiný a není úplně dobře vidět dozadu. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 30. července tohoto roku. Tak já poprosím, abychom se uklidnili v sále, abychom se pokusili ztišit atmosféru, protože je vidět, že tato aparatura, na kterou nejsme zvyklí, není úplně stoprocentně výkonná, a neslyšíme a nerozumíme. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Zahájil jsem hlasování. Hlasování pořadové číslo 1, hlasovalo 85 poslanců, pro 81, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 116. schůzi Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a pana poslance Jaroslava Holíka. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Tak, já nechám hlasovat o pořadu schůze. Zahájil jsem hlasování. Hlasování pořadové číslo 2, hlasovalo 99 poslanců, pro 90, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Projednávání tohoto bodu jsme zahájili 28. července na 113. schůzi. Rozprava byla přerušena, protože na 11. hodinu byla svolána 114. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek a zpravodaj garančního výboru poslanec Marek Novák. Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě, do které se dále přihlásili... Mám tady poznámku, že k faktické poznámce byla přihlášena paní poslankyně Aulická? A v rozpravě vystoupí jako první paní poslankyně Helena Válková. Ta tady asi není. A poprosím vás o klid v jednacím sále, protože opravdu ta akustika není stoprocentní a úplně přesně vy neslyšíte mě, já neslyším toho, co říká na mikrofon, a tak dále.
Dámy a pánové, děkuji za slovo. Já věřím, že i na ty další přihlášené se v debatě dostane. Možná to nebude dnes, ale pochopil jsem, že se k této látce budeme ještě dále scházet v tomto měsíci. Nic proti tomu nemám, jsme připraveni ty argumenty vznášet. Ale respektujme to. A to je asi tak všechno, co k tomu má smysl doplnit.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, taková maličkost. Mně by vůbec nevadilo, že tady diskutujeme dny, týdny, roky, je mi to úplně jedno, pokud by to bylo ve druhém čtení. Ale my jsme ve třetím čtení. A přečtěte si jednací řád.